Mají pravdu, je to tak. A pravdu měla i paní poslankyně Berdychová, když říkala: Ano, jsme tady dvě velké asociace cestovních kanceláří. Všechno odsouhlasili. Jen připomínám, že už dneska může pojišťovna kdykoli vlézt, doslova vlézt do účetnictví cestovní kanceláře. Kdykoliv. Nejenom ty výkazy. To by tu mělo být upřímně řečeno. A pojišťovny mohou na základě tohoto nového zákona vyhodnocovat pojistný limit na základě analýzy ekonomiky a také vývoje cestovní kanceláře. To je ta pravidelnost, že se můžou do toho podívat. Takže vůbec tomu nerozumím, těm argumentům. Všem kromě mě byl rozposlán tento dopis, který lobbuje za pojišťovny. Já jsem říkal: Nevím. A znovu zdůrazňuji, že ochrana spotřebitele musí být na prvním místě. A nejsme tady kvůli pojišťovnám. V tom nevidím vůbec žádný problém, v tom riziku jsme přece všichni, co podnikáme. Tak to bych chtěl vidět, kdo to písemně někomu dal z pojišťovny. To jsou jenom nějaké řeči. My nemáme jediný písemný podnět. Takže teď tomu nerozumím, tomu argumentu.
U nich to šlo velmi jednoduše.
Děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Toto všechno zmizí, a proto jsem hluboce přesvědčen o tom, že bývalá vláda rozhodla správně, když řekla méně regionálních operačních programů. Paní ministryně nás na výjezdním zasedání výboru, které jsme měli spolu se senátory, informovala, že tam určitě nějaké finance budou.
Ano, dobře.
Já se do času vejdu, protože pro zajímavost a snad i částečně pro odlehčení odpovím panu poslanci Stanjurovi na jeho výzvu, abychom se přestávali udávat do orgánů Evropské unie. V tomhle jsme prostě byli přeborníci za Němců, za komunistů, obávám se, že v tomhle jsme přeborníci stále. Dokonce nám to vstoupilo i do národní kultury.
Myslím si, že to bude jednoznačná ukázka toho, že je třeba kriminalizovat každého, kdo na kraji cokoliv dělá.
Neeviduji žádnou přihlášku, ale ještě na poslední chvíli pan poslanec Laudát.
Nevím, kde toto všechno skončí.
Město samo bude také příjemcem dotací pro vlastní projekty. Rozsah a způsob zapojení města do administrace integrovaného nástroje může vést ke vzájemnému ovlivňování v rámci různých působností a ke střetům zájmů.
Otevírám rozpravu a mám zde přihlášku paní poslankyně Jany Fischerové.
Pan předsedající, pane předsedo, děkuji za slovo. Je tam - cituji - v současné době navrženo: "Regionální rada ukončí svou činnost poté, kdy Evropská komise uvědomí Českou republiku o uzavření regionálního operačního programu." I na výboru pro veřejnou správu, který je garančním výborem, jsme toto diskutovali. Věcně jsme toto diskutovali. Já zdůvodním ještě, co jsem tam říkala, protože ne každý měl možnost se seznámit s tímto tématem blíže.
Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby se ztišili.
Pan předsedo, já také děkuji. Pro informaci, protože jsme zde jako poslankyně a poslanci z různých teritorií celé republiky, tak abych vyjmenovala, koho se to přímo týká. Tak jsou to území, která se týkají Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Hradecka-Pardubicka, Olomouce, Ústecko-Chomutovska, čili je to sedm regionálních oblastí a těch se toto bude dotýkat. Při vymáhání této škody se postupuje podle občanského soudního řádu. A já vám děkuji velice za pozornost, kterou jste mi věnovali.
Já děkuji, paní poslankyně. Přeji všem hezké dopoledne. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který je přihlášen jako další do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A ty kraje patnáct let úspěšně fungují. Myslím si, že nikoho nenapadne, aby zpochybňoval význam regionální samosprávy, její pravomoci.
Jelikož již nevidím žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak.
Jsem i ráda, že byl načten, protože původní návrh by nás vrátil před první čtení. Tady za předkladatele říkám, že tento nový návrh podporuji.
Není tomu tak. Prosím, máte slovo.
V bodě dvě potom hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, případně hlasovat o jeho podobě v přijaté legislativně technické úpravě.
Táži se, zda je nějaká námitka proti předložené proceduře hlasování. Není tomu tak. Tudíž budeme hlasovat podle vámi předložené procedury a já vás prosím, abyste nás hlasováním provedl. Zahajuji hlasování. Paní ministryně, ještě k té legislativně technické - omlouvám se - musíte si zapojit mikrofon. Nyní zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že tato úprava byla přijata. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Nyní bychom hlasovali o celém souboru pozměňovacích návrhů pod písmenem A.
Proti? Hlasování končím. Táži se, kdo je pro přednesený návrh usnesení. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a děkuji za pochopení.
Raději odhlasovat, dobře. Kdo je proti? Procedura je schválená. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy hlasovat body A. Prosím, paní zpravodajko. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Já se moc omlouvám. Nezpochybňuji hlasování, ale chtěla jsem hlasovat proti a omylem jsem zmáčkla ano.
Já obdobně nezpochybňuji hlasování.
I já patřím k těm, který se spletl.
Paní ministryně Michaela Marksová má možnost se vyjádřit před zahájením třetího čtení.
Souhlasím s pozměňovacími návrhy jak garančního výboru pro sociální politiku pod písmenem A, tak s návrhem pana poslance Zavadila pod písmenem C. Nesouhlasím zásadně s pozměňovacím návrhem pana poslance Beznosky pod písmenem B, kde se domnívám, že je neúčelný.
Děkuji paní ministryni za úvodní slovo.
Stanovisko garančního výboru nemám, ale mám své. Vláda tisk doručila do Poslanecké sněmovny, předlohu, 19. února. Ve druhém čtení byly načteny pozměňovací návrhy kolegy Zavadilem a Beznoskou. Dnes budeme hlasovat pouze podle sněmovního tisku 603 ze dne 4. srpna. Jen stručně k obsahu těch dvou pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh kolegy Beznosky pod bodem B zavádí povinnost České správy sociálního zabezpečení sdělovat osobní údaje soukromému bankovnímu sektoru.
Děkuji. Otevírám rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana poslance Kalouska, ale nevidím ho tady.
Zdůvodním pouze postoj klubu TOP 09, proč nemůžeme pro tento zákon hlasovat. My sice oceňujeme snahu o zvýšení ochrany spotřebitele, ale ta musí mít takový limit, aby byla realizovatelná. Jestliže ministerstvo stanovuje podmínky pojištění, na které žádná pojišťovna nemůže přistoupit, tak je to asi stejné, jako kdyby pan ministr Jurečka protlačil zákon, že je povoleno zasít pouze za předpokladu, že budu mít úrodu plně pojištěnou. Napáchá to mnohem více škody než užitku.
Nyní s faktickou pan poslanec Okamura.
Já jsem si nechal aktuálně udělat průzkum mezi 243 členskými cestovními kancelářemi v naší asociaci, abych si potvrdil, zdali ty nesmysly, co jste teď říkal, jsou pravda, nebo ne. Máme 100 členských cestovních kanceláří do dvou zaměstnanců, 86, které mají 2 až 10 zaměstnanců, a 16, které jsou ty největší. Ani jedna cestovní kancelář nemá informaci ani nám neřekla sama od sebe, že by ji někdo neměl pojišťovat. Všechno probíhá úplně bez problémů. Vládní návrh podporuji, je propracovaný, je profesně správný, odborně správný.
Nyní prosím řádně přihlášenou paní poslankyni Fischerovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Jeho názor dnes naprosto nemohu sdílet. Vím, že každá má diametrálně i ten právní názor zcela odlišný. Opravdu o to jde. Já jsem pořád chtěla, aby toto ještě bylo napraveno.
Vezmu to nejprve také pro třetí čtení. A potom bych rád reagoval na slova paní ministryně Marksové a stanovisko MPSV, které jste dostali v písemné podobě k mému pozměňovacímu návrhu. Otázka souhlasu se zpracováním osobních údajů klienta. To, že Česká správa sociálního zabezpečení jako veřejnoprávní správce údajů nikdy nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektů údajů, je věc plynoucí ze zákona pro posouzení vhodnosti či systémovosti navržené novelizace a to zůstává bez významu. Zároveň není nikterak předem určeno, o jaký typ jiných subjektů se v tomto kontextu má jednat. Tato iniciativa je vedena snahou a potřebou poskytovatelů úvěru pro spotřebitele důsledně a řádně plnit zákonné povinnosti na úseku ověřování úvěruschopnosti žadatelů o úvěr pro spotřebitele. Zákonnou povinností věřitele je posoudit s odbornou péčí úvěruschopnost spotřebitele. Toto nemůže věřitel učinit, aniž by měl k dispozici doklady a ověřené informaci o zdroji příjmu klienta, o stabilitě takového příjmu a jeho výši. Stejně tak se v celé řadě případů nedaří zaměstnavatele vůbec kontaktovat. Dále je nutno uvést, že Česká správa sociálního zabezpečení disponuje údaji o příjmech konkrétních zaměstnanců od zaměstnavatelů, kteří mají povinnost tyto údaje jednou za rok České správě sociálního zabezpečení poskytovat. Tyto historické údaje o výši příjmu v kombinaci s aktuálními údaji o zaměstnání jsou dostatečné k tomu, aby se věřiteli podařilo odhalit výrazné nesrovnalosti v posuzovaných údajích. Na základě zde uvedených údajů se tedy domnívám, že ani v tomto bodě nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí pravdu. Tato námitka je opravdu pouze technického rázu. Žadatel o úvěr navíc nesměřuje svůj souhlas vůči orgánům sociálního zabezpečení, nýbrž vůči poskytovateli úvěru. Bez tohoto souhlasu se tedy poskytovatel úvěru ani nebude oprávněn na orgán sociálního zabezpečení s žádostí o poskytnutí údajů obrátit. Další námitka k tzv. úvěrové databázi. Ověřování probíhá tak, že údaj k ověření poskytuje věřitel a Česká správa sociálního zabezpečení pouze potvrzuje pravdivost konkrétního údaje odpovědí - ano, ne, případně nevím. Na věřiteli pak je, jak výsledek daného ověření vyhodnotí dále. Finanční dopady, o kterých byla také řeč ve zprávě, jsou téměř zanedbatelné.
Ano, je to tak, napevno. Mám to v papírovém podkladu, dostali to všichni poslanci včera na stůl. Můžete se podívat, jak to je. Je 12.49 a vy se tváříte, že na 12.45 nic zařazeno nebylo.
Jestliže dojde k tomu, že toto bude přijato dnes ve třetím čtení, víme, že tam ještě následuje Senát, ale kdyby to takto mělo nastoupit v účinnost, tak když nebudou mít cestovní kanceláře šanci se pojistit, respektive získat pojištění za únosných podmínek, budou muset buď ukončit svoji činnost, anebo přenést svůj obchod do zahraničí. To už funguje nyní. Víme, že mnozí klienti v České republice si kupují zájezdy přes zahraniční majitele cestovek. Vím, že rádi chodí do kamenných cestovek ti, kteří neovládají cizí jazyky. Podívejme se na stavebnictví a jiné další obory. Ale případy protiprávního jednání v tomto smyslu nevyřeší zákon, ale bude to vymáhání jejího dodržování.
Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Paní poslankyně, omlouvám se, váš čas vypršel. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Jsou tady v podstatě zcela jednoznačně dány podmínky pro to, abychom naplnili danou problematiku. Zastavím se u slova bezlimitní plnění. Dotaz na podvýboru i výboru padl. Samozřejmě je to na administrativu asi náročnější. Já osobně jsem velmi skeptický ke každému jednání lobbistů, kteří přijdou a vysvětlují. Každý má svou pravdu, ale nikdo neřekne, jak to ve skutečnosti je. Takže z tohoto pohledu to, co bylo vyjednáno ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, si myslím, že je kompromis, který byl dohodnut, je potřebný, a nevidím v tom žádná podstatná rizika, proto doporučuji je podpořit.
Já děkuji a poprosím s faktickou pana poslance Filipa. Prosím, máte slovo.
Myslím, že bychom s tímto výdobytkem českého zdravotnictví neměli hazardovat. Ta pracovní skupina bude pokračovat ve své práci. Chceme dále komunikovat s veřejností.
Děkuji, pane ministře. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji paní senátorce i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat bodem Doručeny byly 9. července tohoto roku. Zeptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
A tady bych ráda zmínila, že tento zákon je nezbytný pro vytvoření podmínek v oblasti regionálního rozvoje, ale také pro nastavení implementační struktury programů Evropské unie v současném programovém období. Dotýká se působnosti řady ústředních i územních správních úřadů. Ráda bych vás samozřejmě v závěru požádala o podporu pro jeho přijetí. Část zaměřená na podporu regionálního rozvoje sleduje vytvoření podmínek pro zlepšení přípravy a využívání strategických celostátních i regionálních dokumentů. Po vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí bylo upuštěno od vytvoření podmínek pro další působení regionálních rad regionů soudržnosti. Tato věc zde byla již několikrát mnou sdělována. Mnozí z nich jsou bývalými zaměstnanci regionálních rad. Návrhy výboru aktualizují vládní předlohu ve věcech, které nebyly v době jejího schválení dostatečně známé a upřesněné. K pozměňovacím návrhům uvedeným v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se vztahují také pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové. Jedná se o dva klíčové pozměňovací návrhy, ke kterým bych se zde ráda vyjádřila, ještě než proběhne obecná rozprava. Tento návrh, a zde bych velmi ráda zdůraznila, ve znění, které bylo předloženo, ve znění, které bylo předloženo paní poslankyní, nemohu podpořit. Zde musím zdůraznit, že rozsah a způsob výkonu této přenesené působnosti včetně vazeb na činnosti vykonávané v samostatné působnosti města nejsou především s ohledem na přímo použitelné úpravy, které jsou obsaženy v nařízeních EU, srovnatelné s přenesenou působností zabezpečovanou městy v jiných agendách státní správy. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ráda bych za Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně uvedla vládní návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Ráda bych na úvod zmínila, proč tato novela. Za druhé rozšíření povinností pro cestovní kanceláře, které budou sloužit pojišťovnám k získávání pravidelných informací o hospodaření cestovních kanceláří a zejména k nastavení správné výše limitu pojistného plnění. Za další zajištění účinné státní kontroly prostřednictvím úpravy dosud chybějících správních deliktů cestovních kanceláří a agentur. A v neposlední řadě důvod předkládané novely je uvedení zákona do souladu s občanských zákoníkem a živnostenským zákonem. Ráda bych znovu zdůraznila, že se jedná o dílčí novelu zákona, která reflektuje pouze nejaktuálnější diskutovaná ustanovení tohoto zákona.